A myslím si, že je to i spravedlivé. A uvedu jeden konkrétní příklad. Když je například Klára Dostálová v pozici ministryně a v pozici poslankyně, tak dostává pouze odměnu za tu ministerskou funkci. Ale za výkon funkce poslankyně již nic nedostává. Děkuju vám za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec Bauer, po něm pan místopředseda Hanzel. Prosím, máte slovo.
A to byste pak museli otevřít třeba otázku klouzavého mandátu - jestli má být současně poslanec a zároveň ministr nebo premiér. Ale moc vás prosím, já jsem věřil, že tady ta slova nikdy z úst poslance nezazní, nedělejte to.
Ta debata byla dlouhá, velmi podnětná. Ten zákon je - chtěl jsem říct původně o penězích, ale řeknu o odměnách. V tom posledním volebním období, protože jsem musel na full time prostě pracovat tady, tak se mně moc nedařilo tam chodit a byl jsem oprávněně kritizován za to, že jsem na to zastupitelstvo jako řadový člen zastupitelstva nechodil. Bohužel moji kolegové mě přesvědčili, abych šel na nevolitelné místo a jako prostějovský patriot, dlouholetý zastupitel, abych prostě tu naši kandidátku podpořil v tom městě. Tak jsem kandidoval na 12. místě. Tu kumulaci funkcí bychom fakt měli nechat na těch voličích. Proto jsem se takto ve svém konkrétním případě v Prostějově rozhodl. A nyní jednu větu ještě mi dovolte k tomu návrhu, který leží na stole před námi.
Tak, to byl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Jelínka, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Tak, pane poslanče, prosím, máte slovo. Tak, také se hlásíte, dobře.
Dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. V programu našeho hnutí SPD jsme proti kumulaci funkcí, což souvisí i s odměnami.
Tak, děkuji. A nyní ještě jednu faktickou tady mám a je to pan poslanec Jiří Bláha.
Výběr lidí, kteří by chtěli něco dneska dělat navíc, je hrozně omezen. Je to tak, že vlastně nezbývá, kdo by někde chtěl něco jít dělat, zodpovědně dělat a opravdu dělat se srdcem a jít dělat pro nás občany. Často se stává, že lidé, kteří se přihlásí, že by chtěli dělat v politice nebo zastupitele nebo někde, tak do toho jdou jenom s tím, aby si zajistili nějaké místo. Tak to prostě je a je to způsobeno třeba i touto debatou, kterou hromada lidí nebude chápat. Takže zamysleme se nad tím, jestli ještě jsme schopni být pyšní na to, že nás někdo zvolil, protože to, jakým způsobem se politické prostředí vyvíjí, tak je důsledek toho, o čem se dneska tady bavíme.
Za prvé pan poslanec Petr Pávek a připraví se pan poslanec Petr Gazdík.
Stejně tak buďme rádi, že zde mezi námi sedí ještě starostové a krajští zastupitelé, neboť i oni do této Sněmovny přinášejí reálná témata a hlídají ty nesmysly, ke kterým by tady politici odtržení od toho spodku mohli dospět. Protože se z nich berou peníze na odměňování těch úředníků, kteří tam dneska jsou. Děkuji.
Tak děkuji. Nyní do obecné rozpravy mám jako posledního zatím přihlášeného poslance Marka Bendu.
Takže zareaguji krátce na rozpravu, která byla místy až bizarní, jako když už jsme se dostali až ke kandidujícím nebo nekandidujícím partnerkám.
Občan vybírá politickou stranu. Dal jí hlas. Tady to nikdo nepozná, tam odhlasuje, vrátí se zpátky.
Děkuji. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Beitl, po něm pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.
Tady se mluví o platech. Kolega Benda správně mluvil o lidské závisti.
Pan předseda Bartoš, po něm pan poslanec Juránek.
Doufám, že ji dělám dobře. Míra zodpovědnosti v práci se neměří mírou odměny. Prostě člověk dělá zodpovědná rozhodnutí. Politik jako takový neručí svým majetkem v dozorčí radě. Platilo by tedy, když se někde profrčí na zahraničních akvizicích, třeba v Bulharsku, miliardy, že ten, kdo to podškrábl, zaplatí ze svého miliardy, proto musí brát milionové, desetimilionové odměny, to si nemyslím. A druhá věc. Ono to platí obráceně. Zde jsme poslanci v Poslanecké sněmovně. Jsme tedy zástupci všech občanů a jsme placeni z peněz, které jsou jaksi celorepublikové.
Budou následovat faktické poznámky. Pan poslanec Juránek, Plzák, paní poslankyně Procházková, pan poslanec Zahradník. Pan poslanec Juránek s faktickou poznámkou.
A když se podíváme na statistiku, která se týká starostů, tak v těch více než 6 000 obcí většinou jsou to ti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Budou mi chtít piráti krátit ten můj plat, nebo ne?
Paní poslankyně Procházková s faktickou poznámkou.
Plně souhlasím se svým předřečníkem. A k druhému předřečníkovi, prostřednictvím předsedajícího k panu poslanci Bartošovi. Ze zákona za práci náleží odměna. O její výši se může diskutovat, ale zadarmo ani kuře nehrabe.
Děkuji. Pan poslanec Zahradník, po něm pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.
V poslední době dochází k časté kriminalizaci obecních, městských zastupitelů za to, jak hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vybaveni patřičným množstvím informací na zastupitelstvu.
Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ondřej Profant.
Problém, který tu teď byl nadnesen, vznikl tím, jak se schválil eRecept, že se schválil jako jedna centrální databáze. To je něco, co už máme. Kdykoli máme centrální databázi, tak hrozí její zneužití. To je prostě vlastnost tohoto modelu. Decentralizovaný model má zas jiné problémy. A tento tisk nám nyní ale dává nějakou možnost té databáze využít. A právě proto my chceme o tom velmi podrobně diskutovat na výborech. Ale myslím si, že to patří primárně na výbory. A my rozhodně nepodpoříme zkrácení lhůt v tomto případě, protože je to složitá materie, o které se musí diskutovat.
Nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy. Ani z místa. Končím obecnou rozpravu. Ano, pan ministr.
Děkuji za slovo. Určitě si myslím, že toto všechno patří na výbory, kde to budeme detailně projednávat. To, že dnes data o pacientech jsou a jsou používána už řadu let, je prostě pravdou a na tom nic nemění ani lékový záznam. Každý jsme někde pojištěncem povinně u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven v České republice. A všechna data o nás tyto pojišťovny mají - jaké vyšetření jsme podstoupili, jaké léky nám byly předepsány. My pouze umožňujeme ta data sdílet mezi poskytovateli, mezi lékaři v rámci nějakého principu ochrany zdraví, zajištění bezpečnosti a kvality péče. Ale samozřejmě to je k té debatě v rámci výborů. A pokud by samozřejmě ale došlo k tomu, že pacient aktivně vysloví onen nesouhlas, tak ani zdravotnická záchranná služba tyto informace mít nebude. Ale skutečně nechci to dále prodlužovat. Těším se na debatu ve výborech, která bude velmi obsáhlá, jak jsem měl možnost vypozorovat. A prosím tedy o propuštění dále. Děkuji.
Nemá zájem. Návrh na vrácení nebo na zamítnutí nebyl předložen. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nechám hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru zdravotnímu jako garančnímu? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zdravotnímu jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Jsou nějaké další návrhy na přikázání výborům? Nechám hlasovat postupně o jednotlivých návrzích. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. A poslední hlasování o přikázání výboru hospodářskému. Zahajuji hlasování.
Konkrétně by se mohla otevřít možnost obcházení zákona pomocí fiktivního rozdělování domů na bytové jednotky, což by bylo dobré prodiskutovat. Děkuji za pozornost.
Končím obecnou rozpravu. Je zájem o případná závěrečná slova? Pan navrhovatel? Jelikož tady nejsou návrhy na vrácení a zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nechám hlasovat o přikázání výboru finančnímu jako garančnímu. Já se omlouvám za to, že jsem řekl finančnímu. To víte, to je ta dlouholetá komunální praxe. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, jako předkladatelka a zástupkyně skupiny poslanců bych vám ráda představila novelu zákona o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze, který se týká kumulace odměn. Návrh spočívá v tom, aby uvolněným členům zastupitelstev obce, kraje a hlavního města Prahy, kteří jsou zároveň poslanci, senátoři nebo členové vlády, poskytla obec, kraj nebo hlavní město Praha odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému členovi zastupitelstva. Nabytí účinnosti této novely zákona jsme navrhli prvním dnem třetího kalendářního měsíce následující po jeho vyhlášení. Vztah výše odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků v případě souběhu této funkce s těmi nejexponovanějšími politickými funkcemi, funkce poslance, senátora a člena vlády, totiž dosud upraven není. Bohužel tento návrh byl vrácen k přepracování a vláda k němu přijala nesouhlasné stanovisko. Není tady ale řešena otázka souběhu výkonu funkcí uvolněného člena zastupitelstva kraje a obdobné funkce v zastupitelstvu obce. Nenavrhuje se zavedení neslučitelnosti dotčených funkcí, protože transfer zkušeností z komunální či regionální sféry do činnosti zákonodárných sborů či vlády nebo naopak prostřednictvím osob působících v obou sférách může být prospěšný, a proto není důvod mu takto popřípadě bránit. Nenavrhuje se ani úplné odnětí jedné z odměn, které jsou v souběhu, čímž je navrhovaná právní úprava šetrnější než některé obdobné v České republice již platné regulace. Navrhovaná změna se netýká neuvolněných členů zastupitelstev, protože rozhodnutí o tom, zda vůbec budou tito funkcionáři odměňováni, je v pravomoci příslušného zastupitelstva, s výjimkou odměňování neuvolněných starostů a hejtmanů. Tak jak jsem již řekla, navrhuje se tříměsíční legisvakanční lhůta, která by měla poskytnout adresátům právní úpravy čas, aby se s ní seznámili, a především umožnit územně samosprávným celkům provést příslušná opatření při administraci odměn. Nová právní úprava by se měla aplikovat bezprostředně po nabytí své účinnosti na všechny relevantní případy, souběhy odměn za výkon předmětných funkcí, a proto není zapotřebí přechodné ustanovení. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych na závěr uvedla některé názory politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Lukáše Hájka, který se věnuje kumulaci mandátů. Ukazuje se, že kumulace mandátů není jenom negativní pro politický systém, ale má i některé pozitivní důsledky. Dochází k propojení politické moci, ať už se bavíme o komunální, regionální, nebo třeba národní politice. Politici, kteří působí v Parlamentu nebo vládě, jsou často obviňováni z toho, že jsou odtrženi od reality a každodenního života. Ovšem pokud někdo kumuluje například mandát poslance a starosty, tak lze předpokládat, že se znalost problémů v jeho městě promítne do přijímání kvalitnějších zákonů. Výzkumy ze zahraničí třeba ukazují, že politici, kteří kumulují více mandátů, v Parlamentu pokládají více otázek, protože jejich voliči z malých vesniček a měst na ně tlačí, aby byli aktivní na národní úrovni.
A teď nejenom to, že by někdo neoprávněný se podíval, jak ve svém prvním vystoupení říkal pan poslanec Benda, ale obecně únik dat. Tak zvažme i tuto otázku. Úmyslný útok a úmyslné odcizení těchto dat, to se stát prostě může.
Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Svoboda a dalším paní poslankyně Procházková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mnoho už bylo řečeno mými předřečníky. Ale já skutečně nemohu souhlasit s kolegou Maškem, že jsou to dvě srovnatelné věci. Darování orgánů je jistě problém, je to spíš problém v rovině etické, v rovině náboženské, jakékoliv, ale v žádném případě to, že byl někomu odebrán orgán, se nestane předmětem nějaké obecné informace, která by kohokoliv poškozovala. To je úplně jiná situace, to je nesrovnatelné. A mohu si myslet, že ten automatický souhlas také není dobrý, ale rozhodně nemá ten dopad, který má informace o tom, jaké beru léky. Čili na to bych byl skutečně velmi opatrný. A ten obrácený gard, který říkal kolega Stanjura, mi připadá velmi dobrý. Ti, co nestůňou, tam je to jedno, tam ale nemůžeme předpokládat, že kdyby stonali, že by souhlasili.
Připraví se paní poslankyně Věra Adámková.
Musím se tady ohradit proti jedné věci jako lékařka. Opravdu se mi špatně poslouchá, a spousta z nás tady mockrát slyšela, jak podnikatelé, když se zavádělo EET, jsou podvodníci a že je takhle bereme a že to není správně. Já si myslím, že není správně, aby se z lékařů dělali podvodníci, že toho budou zneužívat. Myslím si, že už dneska každý z lékařů, každý z nás, když chce, tak si vážně zjistí jakoukoliv informaci.
Mám tady čtyři faktické poznámky. Pan poslanec Bohuslav Svoboda s faktickou poznámkou.
Jenom úplně malou technickou věc. Ten únik informací není přes lékaře, ten únik informací je proto, že v tom systému jsou ty informace někde nalezitelné. Já s tím mám skutečně velké zkušenosti přes pacientky.
Omlouvám se, já sám pocházím z lékařské rodiny a rozhodně nepodezřívám lékaře, že oni by byli těmi, odkud informace primárně unikají. My nastavujeme nový systém a snažíme se hovořit o tom, abychom v tom novém systému maximálně eliminovali veškerá rizika, která by k nějakému potenciálnímu úniku mohla vést.
Je potřeba si říkat jasně, jak vlastně to s těmi čísly je. Znamená to tedy, že úplně asi nemáte jasno, jak probíhá financování veřejné dopravy. To je v pořádku, to tak má být. A to je právě to, o co nám jde. Na závěr tedy dovolte, abych konstatovala, že jako Starostové a nezávislí jsme právě proto předložili ten návrh, abychom uspořili obcím a krajům peníze, které potom budou sanovat náklady na zvýšení mezd řidičů. A co se týče toho, že jste vyjednali podporu pro kraje na mzdy řidičů, to je pravda, ale dostali jste pouze polovinu, pokud jsem tedy měla informace ze Středočeského kraje, takže stejně kraje musely tuto částku hradit.
Děkuji. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
Pane předsedající, dámy a pánové, musím konstatovat, že tady zaznívají nepravdy. My nesanujeme mzdy řidičů. My jako kraje platíme prokazatelnou ztrátu. A to je konstrukce, která je mnohem složitější než jenom mzdy řidičů. My jsme nevyjednali mzdy řidičů. Já jsem se toho jednání bohužel tenkrát za Asociaci krajů musel účastnit, protože ti, kdož tam byli původně nominováni, byli omluveni. A to rozhodnutí bylo přes náš negativní přístup a odpor stejně přijato.
V tuto chvíli máme opět vyčerpané jak faktické poznámky, tak rozpravu. V tom případě jsme vyčerpali rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova buď od navrhovatelky, nebo od zpravodaje. Není tomu tak.
Děkuji za slovo.
Ještě někdo se hlásí z místa do podrobné rozpravy? Není tomu tak. V tom případě, jelikož nepadly v tuto chvíli hlasovatelné návrhy, končím druhé čtení tohoto návrhu. A posuneme se dál. Tím jsme vyčerpali pevně zařazené body a budeme pokračovat v bloku druhých čtení podle pořadu schůze. Jako první je na řadě bod číslo Nevím, jestli se klub TOP 09 hlásí s přednostním právem, aby nás seznámil s výsledky svého jednání? Nevypadá to tak.
To znamená, dávám procedurální návrh přerušit tento bod do přítomnosti premiéra.